Jaké vlastně bude? A co jsme tedy konstatovali a kritizovali my otevřeně tady na plénu? Vážení kolegové a kolegyně, tento balíček není správný způsob, jak vyřešit naše problémy. Potřebujeme realistická a proaktivní opatření, která podporují růst, sociální soudržnost a nikoliv, že by trestala naše občany, rodiny a firmy. Ano, mnoho z nás si řeklo, co si o ozdravném, tedy vlastně daňovém balíčku myslíme. To samé udělal pan premiér a další ministři, a jasně nám dali najevo, že balíček projde. Vláda má většinu 108 hlasů a uvidíme, jaké dohody a překvapení se na nás ze zákulisí vynoří. Je přece otevřeno 63 zákonů. Nejrůznější opatření, inflace, vysoké ceny kde čeho již velkou část úspor a rezerv našich občanů zredukovaly mnohdy na nulu. Střední třída se víc a víc propadá do čísel nízkopříjmových, živnostníci a firmy by se měli připravovat na příští rok a výhledově na další roky. Kdy budeme znát alespoň rámec státního rozpočtu na příští rok? Pan ministr Stanjura se chlubí, že se rozpočet v červnu vylepšil, z rekordního květnového schodku na druhý nejhorší výsledek v historii Česka. Přišly firemní daně a další plusy nesly toky z evropských fondů. Kdy přestaneme dotovat nepotřebné neziskovky? Kdy konečně dojde k redukci a zjednodušení státních agend, o kterém mluvili představitelé vládní koalice již před volbami a které je nutné pro tolik propagovanou digitalizaci. Kdy zdaníte finanční prostředky, které odcházejí bez jakéhokoliv zdanění do zahraničí? Kdy internetové giganty? A kdy vládní koalice konečně na rovinu přizná, že bez zvyšování daní to zkrátka nepůjde.
Ta jednání budou probíhat. Takže já osobně jako bývalá komunální politička bych na toto nepřistoupila. Ale znovu říkám, my nesouhlasíme vůbec s tím, aby se daň z nemovitosti jako taková zvyšovala. Ale co mě trápí, je příspěvek na výkon státní správy. Takže další povinnost, která se převedla na města. Ale stát si objednává ty činnosti, dává je do zákonů, ale bohužel městům, obcím a krajům za tyto úkony neplatí. Ale jak je vidět, tak i to nebylo nějakým způsobem v rámci připomínkového řízení vyslyšeno. Tak já bych ho chtěla oslovit jako maminka malého syna, že si myslím, že by ta hranice mohla být ještě o trochu vyšší.
"Zavařeninu tu ne, tu já nerad", povídal pejsek. Pejsek s kočičkou, kterým je podobná vaše pětikoalice. Mně se zdá, že je málo mastný, řekla kočička. Musíme tam dát několik špekových kůží a oříšky, abychom nezapomněli, řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšků. Hm, oříšky jsou dobré, chválila ho koaličně kočička, ale měla by tam taky přijít okurka a dala tam okurku. A kosti, volal pejsek. Musíme tam dát přece nějaké kosti. Tak do toho dortu dali hodně kostí. A přece nějakou myš, myši já mám tuze ráda, vzpomněla si kočička a dala do dortu čtyři myši. Tak a teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mě, řekl pejsek a dal tam věnec buřtů. A teď to hlavní, povídala kočička, jako v té vaší koalici, přece šlehanou smetanu tam musíme dát a dali tam plný hrnec smetany. A trochu cibule, řekl pejsek a dali tam cibuli. A čokoládu, řekla kočička a přidala tam čokoládu. A tak do toho svého dortu, který přesně připomíná tento slavný pětikoaliční balíček, dávali všechno možné. Měli ale koaliční shodu, podobně jako vy? Nedali tam chleba. Vy ten chleba taky zdražíte, tak je logické, že ho tam taky nedáváte. No, jak to bylo dál, všichni víme. No, tady ten hezký příběh končí a obrací se v něco špatné, přátelé. V té pohádce ten dort snědl veliký ošklivý pes, kterému z toho bylo špatně. A nám všem, včetně vašich voličů, že z něj bude špatně. Tady ten vtipný příměr opřu o tři témata, o tři argumenty, které teď už budu říkat vážně. První dva jsou z dopravy a ten třetí jeden je z ekonomiky. Říká se, ševče, drž se svého kopyta. Tak první příklad z dopravy. Zdražení ceny dálniční známky. Já připomenu, že je to jeden z bodů toho vašeho slavného daňového balíčku, kde slibujete, že budete víc šetřit, než brát lidem peníze. Tak tady lidem ty peníze berete. Tak v tomhle výpočtu za vašeho návrhu bude jednodenní známka stát 200 korun, podle mého výpočtu modelově by to bylo 180 korun. Srovnejte si naši dálniční síť s dálniční sítí v Rakousku. A je to ilustrační výpočet. Tedy vy jako stát budete chtít po českých řidičích skoro dvojnásobek toho, co platí ročně za ty dálnice v přepočtu na kilometr, než Rakušáci. Přidávám k tomu poslední, možná technický, ale důležitý detail. Je to strop v zákoně 13, který vláda může, ale také nemusí využít. Druhý vážný argument v dopravě. Zdražení nafty a celkové zdražení té veřejné dopravy. Veřejné, ekologické dopravy. Na dvou místech. A tady dobře. Lepší výsledky českých dopravců teď budou končit. Zkrácení doby platnosti té snížení sazby. Teď je období nižší poptávky po kamionové dopravě. Je to zhruba 10 až 20 % podle komodit. Znamená to pro dopravce nové trendy, nebudou v nich úspěšní. Zkracuje to kontrakty uzavřené do konce roku, ohrožuje je to. A samozřejmě každý ekonom ví, že ta nižší sazba podpoří vyšší výkonnost firem, takže ty efekty se promítají do dalších odvodů pro stát. Na to prostě rezignujete. Ale když zůstanu u té dopravy a u nákladů v dopravě, tak já jsem si vysčítal jeden, dva, tři, čtyři, pět kroků, pět bodů, kterými vy postupně zdražujete tu dopravu veřejnou, tedy dopravu autobusy, krajskou dopravu, městskou hromadnou dopravu a také vlakovou. A tohle je ohromný problém a podle mě nikomu z vás nedochází tu kaskádu, kterou způsobujete, jak bude těžká pro občany. Tak první krok.
Takže uvidíme, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet, jestli třeba ta rodná čísla se v tomto dokumentu objeví, a především by tam měly být věci nezbytné a především by tam měly být věci, které se dotýkají této vlády. Ty jsem v tomto materiálu v žádném případě nenašla. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Eviduji dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí pan ministr Zbyněk Stanjura, poté pan poslanec David Kasal. Prosím, pane ministře, vaše faktická poznámka.
Nám se to povedlo, Francouzům se to nepovedlo a byla to priorita francouzského ministra financí. Budeme to implementovat, včera jsem podepsal materiál do vlády, není to vůbec jednoduché. Je to připraveno, to znamená, v okamžiku, kdy to projde vládou, tak někdy na podzim bychom to mohli v prvním čtení schválit. Ten náběh bude postupný a budou to spíš nižší jednotky miliard.
Tady padla částka 54 miliard, nicméně já si myslím, že ta částka je výrazně vyšší, protože se bavíme... To všechno by se muselo přearchivovat.
To byla poslední faktická poznámka, vracíme se do rozpravy. Vystoupí pan poslanec Kubík, připraví se pan poslanec Černý.
Ale bude tomu tak skutečně? Obávám se, že nebude. Jedná se pouze o odhad a projekci za situace, že bychom nedělali vůbec nic. Budeme valorizovat penze, přidáváme peníze na obranu a na školství. Ale dobře, takový balíček by mohl mít alespoň protiinflační efekt. Ale zároveň tím podkopáváme domácí poptávku, která nás v posledních letech táhla dopředu. Nakonec i ODS a Petr Fiala vždy říkali, že prosazují nízké daně, aby si lidé o svých penězích rozhodovali sami. Toto opatření tak povede ke zpomalení české ekonomiky a v důsledku ji více poškodí než pomůže. Přesto si myslím, že rezignovala na řešení problémů a spokojila se jen se zvyšováním daní s nejistým výsledkem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Při té příležitosti chci konstatovat, že plně podporuji všechny připomínky k úpravám a změnám v tomto balíčku.
Já s tím plně souhlasím. To znamená i ministrů. A i z naší strany, ze strany opozice. Já bych očekávala jako první položku v tomto daňovém balíčku, že zůstanou rodná čísla v občanském průkaze. Ale to jsem v tomto daňovém balíčku nenašla. Proto jsme předložili návrh toho zákona, aby to bylo zachováno. Teď posloucháme, že pan Bartoš zase chce najít nějakou jinou cestu. Nevím, jestli třeba pan ministr financí se vyjádří, jestli by to do toho nešlo ještě nějakým způsobem zahrnout, když tam máme tolik těch zákonů, tak i to byla možná byla cesta. Musím říci, že dát na připomínkové řízení takto rozsáhlého dokumentu pět dní, to tedy považuji za čas, kdy se ozvalo samozřejmě mnoho subjektů, které jsou připomínkovým místem, které jasně řekly, že nastudovat takový materiál je velmi náročné. Přesto vláda tento materiál schválila. Ale je to velmi smutné, pane primátore. My jsme totiž něco víc, takže nás se to nedotýká, nás se to dotkne až za rok. A ještě je otázkou, v jaké míře a jak to bude nastavené. Protože tak, jak v tuto chvíli se dozvídáme, tak tento konsolidační daňový balíček bude mít ještě mnoho pozměňovacích návrhů. Slyšíme, že proběhlo jednání s odbory, které jsou ve stávkové pohotovosti, kde se tedy dohodlo, že se dá komplexní pozměňovací návrh.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že už jsme slyšeli všechno, ale řeknu pár, pouze pár věcí, které mě tíží. Nacházíme se v krizi bydlení. A co se dá dělat? Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, si koupí byt nebo dům. Nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Možná nelhala, chtěla to možná docílit, ale zjistila, že to nejde. Nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Jednalo by se o trest za to, že si občan pořídí vlastní bydlení. A už v tom je započítána daň, taky to zaplatí. Proč je občan trestá za to, že od státu nic nechce a musí platit daně? A současně by se vyšší zdanění promítlo do ceny nájmů a doplatili by na to zase jenom nájemníci. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídí bydlení. A to ještě za svoje náklady. Samotní zástupci měst a obcí jakékoliv změny odmítají. Vlastnictví by podle něj stát neměl trestat dalšími daněmi. Protože ty daně mimo jiné se týkají také nemovitosti, není o nich v médiích ani slovo, ani řádky. Nejprve dostaneme finanční dardu od naší vlády a teprve až bude hotovo předhodí nám na stůl ekonomické daně s poznámkou: My za to nemůžeme, za to může Unie. A kdo byl předseda? Na samém začátku jsem všechny oslovil Vážení. A to opravdu z jednoho prostého důvodu, protože si všech tady vážím. Nevím, jestli mám obcházet všechny lavice, chodit za lidmi, podávat si s nimi ruku. Nevím, jak to docílit. Protože mně je docela trapný, že já přijdu na záchod, jdu se vyčurat, nás tam stojí pět, máme opřený čelo o dlaždičky, no, a každý v ruce něco drží a jsme zticha. Je to takové trapné. Protože i ti fotbalisté, kteří přijdou na to hřiště, tak chtějí vyhrát.
Bez vody to prostě nejde. Zaznělo to tady z toho pultu, kde teď stojím já, a já s ním plně souhlasím. Apeluji také na vás, kolegové, kteří nechcete, aby stolní víno, hlavně to zahraniční, bylo levnější než voda. A také na ty z vás, ctění kolegové, kteří si teď přemýšlíte, a tyto informace silně prosakují opravdu ven z koalice do veřejného prostoru, o ponechání kojenecké vody ve snížené sazbě. Ano, budu se opakovat. S kohoutkovou nemáte problém ve snížené sazbě a s tou již takhle, musím to říct, drahou vodou v obalu, ať už je v jakémkoliv, zamýšlíte ve vidině zisků pro státní kasu udělat dražší produkt, než bude stolní víno? Ano, přijde totiž další úprava, což si mnozí z vás ještě asi neuvědomují. Ne všichni totiž budou ty obaly vracet. Budete riskovat konec pitného režimu i u téhle skupiny? Víte, že mléko do škol se moc nechytlo. A zde bych měl zásadní otázku na toho nejpovolanějšího. Co vy na to, pane ministře, válku? Vysvětlil jste již svým kolegům, co bude znamenat úbytek tekutin v organismu člověka? Kolik to způsobí zdravotních komplikací a hlavně kolik to ten náš stát bude stát? Dnes ráno jedna televize dávala reportáž s panem doktorem, který se celoživotně touto problematikou zabývá. Zajisté ty peníze, které to bude stát, bude jich daleko více, než vyberete na přesunu nealkoholických nápojů do základní sazby. Totiž to, co bylo normální, potraviny a nealkoholické nápoje ve snížené sazbě, se nově v rámci vašeho ozdravného balíčku vaší vlády zcela nesmyslně rozdělují. Použiji to oblíbené rčení. Takže znovu se pokusím vysvětlit, voda je prostě voda. Ano, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, zde máte plnou podporu SPD. Je jedno, co je na ní přece napsáno. Tady se mně to vůbec nechce rozebírat. Který expert vám tohle, prosím vás, milá vládo, poradil? Tady vytváříte docela zajímavý paradox. Všechny přísady, ať už tu vodu lehce ochucují, anebo třeba i přidaný silný koncentrát je součástí, jejichž pomocí se ta voda upravuje, budou zcela logicky jako potraviny ve snížené sazbě. Proto mnou výše uvedené důvody ponechání nealkoholických nápojů ve snížené sazbě by pro nás mělo být samozřejmostí a věřím, že selský rozum zvítězí. Někde jsem zaslechl, že ten hlavní důvod změny sazby jsou slazené nápoje. Ano, souhlasíme s vámi s regulací cukru v rámci ochrany zdraví občanů. Za hnutí SPD vám mohu zaručit, že takovouhle úpravu ke snížení zdravotních rizik občanů rádi podpoříme. Zaslechl jsem, že nebudete? Skvělé! Já vám tleskám. Právě jste ušetřili 10 milionů do rozpočtu! Děkuji vám za pozornost.
Pan premiér Fiala, bylo to včera, během včerejšího dne tady na mikrofonu říkal: přicházíme a máme tu sadu pečlivě projednaných opatření, pečlivě projednaných, to několikrát zdůraznil, která jsme vymysleli, která jsme mezi sebou vydiskutovali a připravili. Buď to tedy máte projednané - pečlivě, jak řekl pan premiér, máte to vydiskutované a máte jasno, anebo nemáte a budete to měnit a budete o tom ještě dál diskutovat. Ta realita je naprosto odlišná. Mám je rád od dětství a vaše milá pětikoalice mi to dětství připomněla. Ukážu je tady. Ty dvě postavy jednoho dne vzaly mouku, mlíčko a vajíčko a míchaly to dohromady a říkají: dort musí být sladký.
Mně vadí, že ty daňové výjimky se především dotýkají právě té sociální oblasti, to znamená, že zrušíte daňovou slevu na studenta, že zrušíte slevu na manžela, manželku. Tak si tipněte, jestli tahle daňová výjimka zůstala? Tak jestli mi na to někdo odpoví, proč tato daňová výjimka se nezrušila a proč tam není obsahem. Třeba mi na to pan ministr financí odpoví. Znovu bych zmínila tu zvýšenou sazbu - sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu. Tady přesně vidíte ten důvod, proč jsme tady schvalovali, a teď to bude řešit Senát, to navýšení, aby se zvýšila ta hranice, kterou by si mohla účtovat města a obce. Zároveň mě určitě trápí zvýšené DPH na stravovací a ubytovací služby. Pan ministr financí ví, že jsem z Karlovarského kraje, pro který je klíčový cestovní ruch a lázeňství, a samozřejmě to zvýšené DPH... Tak asi to je ten důvod, proč je tady návrh na zrušení toho kraje, místo aby ta vláda se do toho kraje přijela podívat, místo aby ta vláda řešila problémy toho postiženého Karlovarského kraje. Tak už se to schválilo, bude to na menším území. A ty ubytovací a stravovací služby jsou klíčové? Nevím, no. Znovu musím říct, že vláda už byla v mnoho krajích, jednotliví ministři možná v našem kraji byli, ale já bych ocenila, kdyby se do toho kraje konečně přijela podívat celá vláda. Karlovarský kraj - jednu legislativně technickou připomínku. Prakticky řekl, že všechno v konsolidačním daňovém balíčku je v pořádku. A pak tam máme jednu legislativně technickou připomínku. Chtěla bych říct, že konsolidovat veřejné finance, ano.